V roce 1996 byli důchodového pojištění účastni pouze pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních. Okruh důchodového pojištění pěstounů podstatně se rozšiřuje, osoby pečující o dítě a osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a těmto osobám začíná být vyplácena odměna pěstounů. Závěrem shrnutí. Návrh rovnou přináší možnost nepříspěvkové účasti na důchodovém pojištění v takzvaném adaptačním období pro osoby, které přijaly do náhradní rodinné péče dítě či děti.
Já děkuji znovu za slovo.
Všechny vás dnes zdravím.
Po dohodě s panem ministrem k tomuto návrhu pouze jen takové, jak už uvedl pan ministr, je to známý text, který tady byl projednáván mnohokrát.
Děkuji. Prosím, abyste se ujal místa u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohoutek a paní poslankyně Lesenská. První tedy řečník, pan poslanec Kohoutek. Prosím, máte slovo.
Rovněž tak reaguje na požadavky na sjednocení postupu v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a odstranění nedostatků zjištěných v rámci vyhodnocení dosavadní aplikace právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Tímto rozhodnutím byla zřízena instituce Unie s právní subjektivitou, která měla podporovat a zdokonalovat koordinaci a spolupráci příslušných justičních orgánů členských států, zejména v souvislosti se závažnou organizovanou trestnou činností. Rovněž upravuje zastoupení Komise v kolegiu a výkonné radě, odlišuje operativní a řídící funkce kolegia a národních členů, upravuje pravidla pro ochranu údajů v návaznosti na předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů, přináší nová ustanovení upravující roční a víceleté programování, zvyšuje transparentnost a demokratický dohled zapojením Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do mechanismu společného hodnocení činnosti Eurojustu.
Nechci vás přerušovat, ale opravdu požádám kolegyně a kolegy o klid, případné přesunutí jejich rozhovorů do předsálí.
Jde o komplexní úpravu, která se dotýká mnohých oblastí, jež jsou nově explicitně upraveny v nařízení o Eurojustu, a jde například o ustanovení týkající se funkčního období národního člena, jeho zástupců a asistentů, možnosti jejich opakovaného zvolení, pravomoci národního člena, působnosti národního koordinačního systému Eurojustu, spolupráce Eurojustu s jinými orgány a institucemi, vzájemné výměny informací či ochrany osobních údajů.
Máme zde další faktické poznámky. V tuto chvíli poprosím, aby k řečnickému pultu přišla paní poslankyně Zuzana Ožanová a připravil se pan poslanec Robert Králíček. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Možná kdybyste poslouchal pana poslance Koláře, tak byste zjistil, že se potom na závěr i omluvil, a že tedy to nebylo mistrování, skutečně nebyl připraven. A jestliže vy toto nazýváte mistrování, když my upozorníme na to, že někdo nedělá svoji práci, tak potom nevím, co si představujete pod tím, co se tady má dělat. To jako opozice máme sedět, mlčet, nedělat nic? Tak si představujete zpravodajování? To opravdu ne! A pokud je někdo důkladnější, no tak je. Vy důkladní nejste, vám stačí dvě slova, vám stačí politické proklamace. My se zabýváme podstatou věci.
Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli poprosím pana poslance Roberta Králíčka a připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Já bych se ho zdvořile zeptal, jakým právem kritizoval pana Nachera, a co konkrétně mu tam tedy vadilo? Kde jsou daná jasná pravidla, kolik vět má mít zpravodajská zpráva? A čeho se tedy pan Nacher dopustil? Protože to, co tady on řekl, mi také nepřišlo relevantní k tomu, aby měl důvod kritizovat pana Nachera. Takhle demokratická diskuse opravdu nevypadá.
Máme zde další faktickou poznámku a s tou je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher.
Já jsem možná spojil tu zpravodajskou zprávu s tím, že to příště takhle udělám, a bude to dvakrát delší a vy budete spokojen. Vy pak přijdete k mikrofonu a řeknete, že já to zbytečně natahuji. Já jsem to ve vší vstřícnosti tady řekl v jedné řeči. Ještě jsem připomněl zkrácení lhůt, protože tady není patřičný pan ministr. A vy evidentně vracíte nějakou situaci, která tady byla. A vy teď vracíte přese mě to, že jsme si dovolili na tohleto upozornit. Já vám udělám tu radost. Natáhneme to dvakrát tolik.
Děkuji za dodržení času a připomenu, že jsme u projednávání návrhu zákona o ochraně spotřebitele. Máme tady další faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Miloslav Janulík. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Takže i to se dá dohledat v zápisech všechno. Takže jestli tady někdo mistruje, tak tady mistruje pan Kučera.
Děkuji za dodržení času. Ale dovolím si přečíst dvě omluvy. V tuto chvíli konstatuji, že jsme pořád v obecné rozpravě. Nikdo není písemně přihlášen. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele? Ze strany zpravodaje? Je zájem o závěrečné slovo? Konstatuji, že tedy padl ještě návrh na zkrácení lhůty na 30 dní. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přečtu: Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zeptám se, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Vidím, že se hlásí pan poslanec Robert Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Hlásí se někdo? Nyní budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru, ne garančnímu, to znamená ústavně-právnímu výboru. Všichni víme, o čem budeme hlasovat? Zahajuji hlasování. A kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.
Musíme také zajistit úplnou synchronizaci ukrajinského národního plánu na obnovu a evropské platformy na obnovu, abychom to vše uskutečnili velice rychle a kvalitně. Můžeme také dodržovat zásadu, a určitě budeme dodržovat zásadu, která se opět dá vyjádřit slovy "jsme s vámi, buďte s námi". Bohužel, často v dějinách Evropy tato slova naplněna nebyla, ale nyní, právě v roce 2022, právě na Ukrajině a právě společně můžeme zajistit velice silně naplnění těchto slov, aby plody našeho vítězství mohla čerpat ještě mnohá další pokolení našich národů. Děkuji vám. Ať žije Česko - a sláva Ukrajině.
Vážený pane prezidente, děkujeme za vaše slova. Děkuji i našim kolegům, kolegyním ze Senátu za možnost uspořádat společné vyslechnutí vašeho poselství. Nyní tedy bude ukončeno naše spojení, rozloučíme se s vámi. A zároveň je ukončena tato část našeho dnešního jednání, kolegyně a kolegové.
Kolegyně, kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já se chci pouze velmi stručně vyjádřit k tomu, co už pregnantně formuloval můj předřečník, pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Výborný. Samozřejmě je to pro náš národ, pro naše občany, obrovitánská výzva. Samozřejmě procházíme my tady v této době jakousi zatěžkávací zkouškou, ale především procházíme i testem toho, zda Česká republika jako stát, jako je občané umíme být solidární. Zda dokážeme jako stát projevit to, co je pro každý stát důležité, to znamená svoji duši a nějakou dobrou podstatu. A my jsme uspěli a já chci na tomto místě občanům České republiky výrazně poděkovat. Ale drtivá většina lidí v naší zemi pomáhala a stále pomáhá. Skutečně a zcela objektivně se pověst České republiky vylepšila díky občanům České republiky, ale i díky zásadovému postoji celého českého parlamentu, celé české vlády. V určitých chvílích je potřeba projevit zásadovost. A ten princip je skutečně za prvé ochrana hodnot, které jsou Evropě vlastní, a za druhé je to ochrana hodnot, jako je solidarita a pomoc. Já bych nás všechny chtěl vyzvat k tomu, abychom nevytvářeli ve společnosti umělá dilemata - umělá dilemata spočívající v tom, buď pomáháte Ukrajincům, nebo českým lidem. Takové dilema neexistuje. Samozřejmě, že česká vláda dělá maximum i pro české občany, proto je také českou vládou. Je naší povinností pomáhat a já jsem hrdý na Českou republiku, že tuto roli zvládá. Proto konstatuji, že za poslanecký klub Starostů a nezávislých má samozřejmě toto usnesení plnou podporu.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně, Excelence. Dámy a pánové, je těžké cokoliv říkat po projevu pana prezidenta Zelenského, ta slova byla silná. A já si navíc moc dobře uvědomuji, že to nejsou jen slova, ale i realita, se kterou musí celá Ukrajina v posledních měsících žít. Dovolte ale, abych se vrátila na chvilku na úplný začátek války, na to, co dnes bývá opomíjeno. Ráda bych totiž panu prezidentovi poděkovala za jeho odvahu, protože se ukázal jako skutečný lídr své země. Ale pak se objevil prezident Zelenskyj. Vystupoval rozhodně, dodával svým lidem odvahu a politikům se stal vzorem. Byl to on, který celému světu ukázal, že Ukrajinci jsou odhodláni bojovat za svou zemi. Ale musím dodat, že stejně jako on si naše uznání zaslouží všichni Ukrajinci, kteří musí každý den dokazovat svojí odvahu a hrdinství. Jsem hrdá na lidi, na naše spoluobčany, kteří spontánně, okamžitě pomohli Ukrajincům, kteří prchali před válkou. Nepřekvapilo mě to. Podobnou vlnu sounáležitosti jsme viděli před dvěma roky, i když to byla zcela jiná situace. Chtěla bych říct, že jsem ráda, že to byli právě naši lidé, kteří ukázali s Ukrajinou obrovskou solidaritu, ať už pomocí uprchlíkům, pomocí ukrajinské armádě, ale samozřejmě humanitární pomocí. Všichni chceme věřit, že konflikt co nejdříve skončí. Pomáhat Ukrajině budeme i dál, vždyť jsme vládu v této její snaze jako největší opoziční klub opakovaně podpořili. Ale je třeba souběžně s tím i hledat diplomatická řešení - jednat, jednat, jednat. Celá Evropa musí jednat, pokud nechceme, aby válka trvala roky. Měli bychom si přestat myslet, že jen vojenská síla konflikt ukončí. Panu prezidentovi, ale celé Ukrajině přeji opravdu hodně sil, a aby je odhodlání a odvaha neopouštěly.
Také děkuji. A nyní tedy již přihlášený pan poslanec Ženíšek, připraví se pan poslanec Bašta a ještě by měl následovat pan ministr. Kdo je proti? V hlasování číslo 128 přihlášeno 130 přítomných, pro 128, proti žádný. Návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh ještě dalšímu výboru. Ptám se, zda má někdo návrh na přikázání ještě dalšímu výboru či výborům? Nikdo se s takovým návrhem nehlásí. Nezazněly žádné další návrhy, které bychom měli hlasovat, proto končím projednávání tohoto bodu v prvním čtení. Nyní tedy zahajuji projednávání bodu číslo 31, kterým je
Děkuji znovu za slovo. Dovolte mi uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. Mezi prováděné předpisy patří především směrnice o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o právech spotřebitelů. Konkrétně se zpřesňují informační povinnosti, formální požadavky na smlouvy i výkon práva na odstoupení. Vzhledem k tomu, že jsou dotčené evropské předpisy založeny na principu plné harmonizace, předkládaný návrh zákona se od jejich ustanovení neodchyluje. Při uzavírání spotřebitelské smlouvy po telefonu se zavádí požadavek jejího potvrzení v textové podobě. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu navrhovateli a poprosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Patrik Nacher.
A v momentě, kdy ti spotřebitelé to vědět nebudou, tak ani nebudou vědět, že jsou v některých momentech jinak - za mě lépe - chráněni. Tady připomínám nejčastější situace, to je třeba podomní prodej. To znamená, že by docházelo k textovému potvrzení té smlouvy, která je uzavřena po telefonu. Takže já jsem za to rád, protože to se týká opravdu u nás docela velkého množství situací, že někdo řekne do telefonu ano, dokonce někdy mu to tam i oni střihnou, a v té chvíli ten spotřebitel tam má jako souhlas. Pak je to povinnost dodat zboží do 30 dnů.
Společně ve spolupráci s panem předsedajícím my necháme hlasovat o každém jednotlivém jméně. Ta logika je celkem jednoduchá. Pokud by došlo k rovnosti hlasů, tak se mezi těmi, kteří mají stejný počet hlasů, pořádá druhé kolo, volí se znovu. A tady řeknu i to, že technicky jsme na případné losování také připraveni. nikdy se to nestalo a počítáme s kvorem.
Ještě vás tedy asi jednou odhlásím a pokusíme se, jestli se to zlepší. Naposledy ještě zkusím vás všechny odhlásit. Já vás všechny ještě jednou odhlásím, potom bychom vyhlásili přestávku a poprosili bychom informatiky, aby to nějakým způsobem řešili.
Hlasujeme nebo vybíráme ze tří kandidátů a prosím o první hlasování o návrhu na pana Jakuba Končelíka.
Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Ale nás zajímají jenom kladné hlasy, takže 1 hlas získal.
Ano, potvrzuji. Kvorum v této volbě je 50, pokud by tedy nominant měl být zvolen, musel by získat nadpoloviční počet hlasů. Prosím o další hlasování pro pana Ladislava Mrklase.
V hlasování číslo 137 hlasovalo pro Ladislava Mrklase 99 poslanců.
A nyní prosím hlasování pro pana Jana Svačinu. Děkuji, takže já mohu rychle vyhlásit výsledek té volby, který je jednoznačný. Konstatuji tedy, že v souladu s jednacím a volebním řádem Poslanecké sněmovny do této funkce byl zvolen veřejnou volbou pan Ladislav Mrklas.
Tato doba je ale neobvyklá a je svým způsobem výjimečná. Evropa čelí po desítkách let opět válce. I naše země je touto ruskou agresí zasažena, zejména nepřímo, ale vyžádala si už také dvě oběti mezi našimi spoluobčany, kteří se rozhodli Ukrajině osobně pomoci. Těžko si někdo z nás dovede představit, jaké situace je nucen v těchto dnech řešit. To mějme prosím na paměti. S prezidentem Zelenským a jeho spolupracovníky jsme v pravidelném kontaktu. Řešíme spolu na velmi pracovní úrovni nejenom dodávky zbraní a naši podporu Ukrajině na mezinárodních fórech, ale také pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům, kteří našli dočasný domov v České republice. Sami víte, že naše republika udělila za prvních sto dní této strašné války dočasnou ochranu více než 360 tisícům Ukrajinců, přičemž téměř tři čtvrtiny dospělých uprchlíků tvoří ženy, které k nám většinou přišly se svými malými dětmi. Tyto děti pak tvoří 40 % všech u nás zaregistrovaných uprchlíků. Těžko nalezneme jiný symbol toho, že jde o uprchlíky před válkou. Jejich otcové a manželé zůstali na Ukrajině, aby bránili svoji zemi proti ruským útočníkům. Naše statistiky také ukazují, že na začátku června si přes 64 tisíc ukrajinských uprchlíků našlo práci, a tedy na daních a odvodech už pomáhají přispívat na pomoc a péči, které se jim od nás dostává, přičemž toto číslo každý den narůstá. Tito lidé opravdu nechtějí být závislí na našem sociálním systému, ale naopak chtějí naší zemi a jejím občanům vrátit to, že je přijala a poskytla jim bezpečí. Je třeba si to připomínat a společně čelit útokům proti této lidské solidaritě, jichž se bohužel dopouštějí i někteří významní politici. A je třeba poděkovat všem našim občanům, kteří se o to zasloužili, kteří pomáhali nejenom penězi, ale i osobním nasazením. Nešlo všechno hladce, ale zvládli jsme to snad nejlépe v Evropě, a já bych rád z tohoto místa ještě jednou našim spoluobčanům poděkoval. Samostatnou kapitolu našich vztahů tvoří přímá pomoc dodávaná Českou republikou. To, co Ukrajina potřebovala a potřebuje i nadále, jsou zbraně. Bez nich by nebyla schopna se té obrovské ruské převaze ubránit. Rád bych připomněl, že naše první dodávky byly dohodnuty ještě těsně před začátkem války. Naše spolupráce v této oblasti je velmi komplexní, ale vzhledem k okolnostem je pochopitelně v důvěrném režimu, a proto o podrobnostech tady nemohu mluvit. Další miliardy korun plynou na podporu Ukrajiny prostřednictvím celé řady humanitárních a charitativních organizací - za všechny bych rád třeba zmínil Člověka v tísni - a všem, kteří takto organizují a pomáhají, patří naše hluboké poděkování a uznání. Další kapitolou, kterou se Česká republika snaží ve prospěch Ukrajiny a její obrany rozvíjet, je oblast mezinárodní politiky, a to i s ohledem na české předsednictví v Evropské unii, které začíná za dva týdny. Máme zde tady dva konkrétní cíle. Jedním je co nejrychlejší udělení statusu kandidátské země pro Ukrajinu a s tím související povýšení asociační dohody a větší integrace země do politik Evropské unie a tím druhým cílem je podpora co nejtvrdších sankcí vůči Rusku. Nedávno přijatý šestý sankční balíček je ostatně i výsledkem české diplomatické ofenzivy. Velice dobře víme, že Rusko proti nám vede svoji skrytou válku už celá léta. Její součástí je dezinformační válka, která se už dlouho snaží rozvracet důvěru v demokratický stát. Patří sem ale také teroristický útok a vražda dvou českých občanů ve Vrběticích. Patří sem snaha udělat nás povolnějšími díky závislosti na jejich plynu a ropě. Proto je potřeba, aby si celá Evropa byla schopna plně uvědomit, že Ukrajina nebojuje pouze za sebe, ale že její obranný boj v tuto chvíli reprezentuje i obranu základních hodnot, které jsou vlastní Evropské unii a celému západnímu světu. Jde o demokracii, vládu práva, svobodu a nezávislost. Jde o hodnoty, které jsou současnému ruskému režimu naprosto cizí, dokonce tak cizí, že se jim veřejně vysmívá a že je chce také násilně zničit. Ano, je potřeba si znovu připomenout, že pokud padne Ukrajina, putinovské Rusko bude chtít jít dál. Jeho nejmenší ambicí, ambicí, o níž veřejně mluví, je faktická obnova Sovětského svazu a jeho evropských satelitů. A to je přímé nebezpečí pro naši republiku, pro naši společnou budoucnost, pro naše životy, ale také pro životy našich dětí a vnuků, a to nemůžeme připustit.
Děkuji panu premiérovi a nyní mi už dovolte předat slovo panu prezidentovi Ukrajiny, který by měl s námi být ve spojení.
Jsem velice vděčný za tu možnost, že v tomto formátu se mohu obrátit k oběma komorám Parlamentu České republiky a také rovněž ke všem Čechům. Měla svůj velký význam i tehdy, kdy zněla na vlnách českého rádia v roce 1968, kdy podporovala odboj. Ale tato slova mají ve skutečnosti ještě i další význam.